Jako první bod je tu Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 101 ve výborech Poslanecké sněmovny Prosím, aby tento návrh uvedl předseda poslaneckého klubu sociální demokracie pan poslanec Roman Sklenák.
Děkuji za slovo. V květnu 2013 pak byla tato smlouva předložena Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací. Bohužel z důvodu rozpuštění Poslanecké sněmovny tento ratifikační proces nebyl dokončen a smlouva tak musela být Parlamentu předložena znovu. Jediný výbor, kterému byla smlouva přikázána, a to zahraniční výbor, již smlouvu projednal a doporučil Poslanecké sněmovně dát souhlas s její ratifikací. Proto po konzultaci s ministrem zdravotnictví navrhuji zkrácení lhůty pro projednání tohoto tisku ve výborech o 30 dní.
Děkuji panu poslanci Romanu Sklenákovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže není žádná přihláška, končím všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné.
Jak jsem avizoval, dovoluji si v podrobné rozpravě navrhnout zkrácení lhůty pro projednání tohoto tisku ve výborech o 30 dní.
Děkuji panu poslanci. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Přistoupíme k hlasování o návrhu, že Poslanecká sněmovna zkracuje lhůtu pro projednání sněmovního tisku 101 ve výborech o 30 dnů. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 16, přihlášeno 184 poslankyň a poslanců, pro 162, proti žádný.
Jen abychom se nevymkli jednacímu řádu Poslanecké sněmovny.
V tom se shodujeme. Prosím, abychom hlasovali o přeřazení bodu. Kdo ho máte v ruce, tak si ho vezměte. Prosím. Přerušuji jednání schůze na pět minut. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
V právní praxi jde o zcela běžný institut. V ostatních oblastech práva je zakotvena možnost projevu takové dobré vůle. Povinný tedy nemůže být postihován za bezdůvodné obohacení nebo za upřednostňování věřitele a podobně. Kolektivní správci budou dostávat plynule nespornou část plateb a poplatníkům umožníme svobodně jednat o podmínkách. To jsou dva nejdůležitější aspekty pozměňovacího návrhu, který jsem vám předložila. Ostatní věci jsou legislativně technická zpřesnění. Závěrem mi proto dovolte vás požádat o podporu tohoto návrhu, který by měl ulevit poskytovatelům ubytovacích a lázeňských služeb, kteří jsou těžce zkoušeni hospodářskou krizí. Předem děkuji za pozornost a za podporu.
Děkuji paní poslankyni Zelienkové a jistě se ještě přihlásí do podrobné rozpravy, protože jsme v rozpravě obecné. Takže ji požádám, aby to poté zopakovala v podrobné rozpravě. Ptám se tedy, kdo další do obecné rozpravy?
Já bych podpořil úsilí paní kolegyně, protože vidím kolegu Hovorku, který se usmívá.
Děkuji panu kolegovi Seďovi za jeho připomínku. Máte slovo, pane poslanče.
Vážený pane předsedající, je třeba říci, že paní poslankyně zde předložila poměrně zevrubnou analýzu autorského práva, která zasahovala i do oblasti práva trestního. Ne se všemi tvrzeními bohužel lze úplně souhlasit.
Děkuji. Já jen že to byla vaše poznámka. Pan zpravodaj se přihlásil do obecné rozpravy.
Výbor se neodmítl zabývat tímto případným pozměňovacím návrhem. Žádný pozměňovací návrh na výbor nebyl předložen. Ta filozofie debaty byla: toto je transpoziční novela, která měla být původně ostatně přijímána v devadesátkovém režimu.
Děkuji. Nyní eviduji dvě přihlášky. S přednostním právem pan ministr Herman a poté pan poslanec Ludvík Hovorka.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji panu ministrovi. Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka v obecné rozpravě.
Znám i ty předmětné judikáty soudu.
Takže nyní už páni zpravodajové nejsou limitováni tím, že musí vystupovat jako zpravodajové, a věřím, že odpovědí i na tady tyto otázky.
Děkuji prvnímu vystupujícímu v rozpravě, panu poslanci Polčákovi. Pan poslanec Stupčuk ještě v rozpravě, a čekám další přihlášky.
Ještě jednou dobrý den. Děkuji za pozornost.
Ale my už jsme jednou tímto testem prošli. A při vší úctě, už ta minulá úprava, která je totožná s tím, co já jsem předložil, a naopak ještě obsahuje další restrikci ve prospěch obcí a měst, neprošla v Senátu. Složení Senátu se nikterak nezměnilo, senátní volby budou až na podzim. Já jsem se zachoval korektně, já jsem předložil jak návrh Ústavy, tak prováděcího zákona. Vy jste předložili povšechnou novelu Ústavy formou pozměňujícího zákona, a už vůbec jste nepředložili texty, které by měly být v rámci zákona. Takže tyto garance o tom, že budeme společně pracovat na něčem, to jsme už odvedli v minulém období - a bylo to k ničemu. To je zcela legitimní požadavek za situace, kdy už to bylo jednou odmítnuto. Nemusí padnout dnes.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl říct, že A já si nemyslím, že dojde k nadužívání této pravomoci. Ale já si myslím, že to nemusí být v neprospěch obcí a měst. Já si myslím, že většina samospráv u nás funguje velmi dobře. Ale jsou bohužel příklady, především z těch větších měst, kde v řadě případů dochází k nehospodárnostem, a není to jenom na úrovni měst, ale je to často právě v organizaci, kde mají města svoji majetkovou účast.
Nyní to nevíme. Bude to jaká hranice? Bude to hranice menší? Namísto toho, aby byl hledán konsensus mezi dvěma komorami, tak jsme byli svědky debaty, kterou vedli poslanci a senátoři, a jako by se vůbec neposlouchali. Nic z toho předloženo nebylo a je předkládán pravý opak. Je to rozšíření toho, co se týká obcí a měst, to znamená plná kontrola. Já jsem to říkal už několikrát veřejně, ale chtěl jsem vyhovět volání ze Senátu. Senát je v této věci nepřehlasovatelný.
Zahajuji všeobecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Neeviduji žádnou přihlášku. Kdo je proti? Děkuji panu poslanci Votavovi. Dále se budeme věnovat bodu číslo Návrh na odvolání člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. Zahajuji hlasování k tomuto návrhu usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Děkuji panu předsedovi volební komise a konstatuji, že jsme tento návrh schválili.

Budeme pokračovat v našem jednání podle schváleného pořadu schůze, a to je v bloku druhých čtení. Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr kultury Daniel Herman. Nyní žádám pana ministra, aby přednesl své úvodní slovo.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi krátce připomenout důvody, proč vláda předložila Poslanecké sněmovně tento návrh. Jak jsem zde již uvedl ve svém vystoupení v prvním čtení, cílem je výhradně transpozice dvou autorskoprávních směrnic Evropské unie. Jde o směrnici novelizující směrnici o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících a dále o směrnici o některých povolených způsobech užití osiřelých děl. Pokud jde o vlastní obsah novely, prodlužuje se doba ochrany práv k hudebním nahrávkám z 50 na 70 let, tak aby hudebníci a zpěváci mohli mít užitek ze svých raných nahrávek i v pozdním věku, a stejně se prodlužují práva nahrávacím společnostem, které budou muset těmto umělcům poskytovat dodatečné odměny získané z užití nahrávek během prodloužené doby ochrany. Doba ochrany práv u hudebních děl s textem neskončí dříve než za 70 let od smrti posledního z autorů.
Nelhali jednomu, jeden druhému. Tuto změnu novely Ústavy, která je kazuistická, která byla schválena, podpořilo 24, jak se teď přesvědčuji, 24 kolegů poslanců a poslankyň z komunistické strany. A nyní slyšíme od pana místopředsedy, že tehdy to, co schválili, bylo vlastně asi špatně, nebo že se spletli a nyní vlastně chtějí svolat úplný opak. Ano, já si myslím, že je opravdu důležité kontrolovat. Ale to musí platit i pro politické rozhodování. Dobře, je to možné. Toto jsou reálie. Neříkejme tady věci o tom, jak se nelže nebo lže. Ale zatím to tak nevypadá.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Je jejich zájmem, aby nakládaly s prostředky hospodárněji, věcně.
Dále mám přihlášeného pana poslance Polčáka.
Děkuji. Respektive jak se tedy nebudete dotýkat tohoto práva na samosprávu. Děkuji. Je to řečnická otázka, není třeba odpovídat.
A vzhledem k tomu, že nemám již nikoho přihlášeného, končím obecnou rozpravu a zahajuji podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy nemám nikoho přihlášeného, proto podrobnou rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Tudíž končím druhé čtení tohoto návrhu. Čekají nás tedy dvě hlasování. Takže já prosím všechny do jednací místnosti. Přednostní právo, nebo faktická?
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 8. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Vážené kolegyně a kolegové, nyní přistoupíme ke slibu nově zvolené poslankyně za pana poslance Jiřího Zimolu, který se vzdal svého poslaneckého mandátu.
Vážené dámy, vážení pánové, vážení členové vlády, dne 31. března 2014 byl předsedovi Poslanecké sněmovny doručen notářský zápis, kterým se vzdal mandátu poslanec magistr Jiří Zimola. Prosím paní poslankyni, aby předstoupila před Poslaneckou sněmovnu, zároveň prosím pana předsedajícího Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nové paní poslankyně. Prosím vás, paní poslankyně a páni poslanci, abyste povstali.
Děkuji paní předsedkyni, paní poslankyni Miroslavě Němcové. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů zápisu této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Davida Kádnera a poslance Jiřího Petrů. Má někdo jiný návrh? Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh na určení ověřovatelů zápisu byl přijat a já konstatuji, že jsme ověřovateli 8. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Davida Kádnera a pana poslance Jiřího Petrů. Sděluji dále, že do začátku schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: pan poslanec Jan Hamáček z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Ondřej Benešík z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Michal Hašek ze zdravotních důvodů, pan poslanec Leoš Heger dnes od 16 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Jana Hynková z důvodů zahraniční cesty, pan poslanec Karel Pražák dnes od 16 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Pavel Šrámek z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Jiří Štětina z osobních důvodů, pan poslanec Karel Tureček z rodinných důvodů, pan poslanec František Vácha ze zdravotních důvodů. Dále se omluvili tito členové vlády: pan ministr Andrej Babiš z pracovních důvodů, pan poslanec Pavel Bělobrádek od 15 hodin z osobních důvodů, pan poslanec Jan Mládek z pracovních důvodů, pan ministr Stropnický z důvodu zahraniční cesty a pan ministr Zaorálek z důvodu zahraniční cesty. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 8. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Pokud jde o celkový průběh projednávání návrhu pořadu schůze, mám z dnešního grémia několik návrhů a informací. Ještě bych vás chtěl informovat, že v pátek 25. dubna vrátil Senát Jako první se o slovo hlásí předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Kováčik. O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové, pan poslanec Miroslav Kalousek.
Děkuji za slovo.
Děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, musím říct, že předcházející příspěvek pana kolegy poslance Kalouska, vaším prostřednictvím, pane předsedající, mně navodil úsměv na tváři. Protože nevím, co vyvolá takové makání jako změna pouhého jednoho slova v názvu technické novely. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, předložená novela zákona o ochraně přírody a krajiny je poměrně technicky jednoduchou záležitostí. A tak, jak je celá věc připravená, jak je projednaná na místní úrovni, je přesně tím příkladem, jakým způsobem by ochrana přírody na území České republiky měla postupovat.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku... Dále se hlásí o slovo pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Děkuji panu předsedovi.
Děkuji. Doufám, že tentokrát již uspějeme.
Má někdo jiný návrh? Nemá. Dále budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů. Kdo je proti, Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já tady nebudu opakovat již řečené v souvislosti s prvním čtení tohoto návrhu zákona.
Krásné odpoledne. Tento bod si dovoluji navrhnout na příští úterý po případných pevně zařazených bodech. Pokud to nebude kolidovat s terminářem pana premiéra, tak příští úterý po případných pevně zařazených bodech.
S další přihláškou je předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Hezké odpoledne, dámy a pánové. Tolik za prvé.
Pardon, pane poslanče, dopoledne, nebo odpoledne? Dáma má přednost, pan poslanec jistě pochopí.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Proto žádám, aby byl tento bod zařazen na program této schůze na úterý 6. 5. po již pevně zařazených bodech a aby se tento bod jmenoval Stanovisko předsedy vlády k situaci ve Vězeňské službě.
Je to sněmovní tisk 148 - Výroční zpráva o hospodaření České národní banky, z toho důvodu, že tento materiál nebyl projednán v rozpočtovém výboru. Prosím o zařazení na další schůzi. Dále bych požádal o vyřazení bodu číslo 72, sněmovní tisk 128, je to Zpráva o inflaci za II. pololetí roku 2013, z toho důvodu, aby zástupci České národní banky měli ty dva body pohromadě.
Pane poslanče, omlouvám se, jenom si to ujasním. Zařazení bodu číslo 48 na program této schůze?
Vyřazení bodů 72 a 73 a oba dva zařadit na další schůzi Poslanecké sněmovny.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si navrhnout vyřazení bodu číslo 51, fiskálního kompaktu, z programu naší schůze. Děkuji vám za pochopení.
Děkuji panu poslanci.
Děkuji, pane předsedající, za slovo.
Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost. Zahájíme tedy hlasování o tomto návrhu. Zahajuji hlasování o tom, aby tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost. Návrh tedy byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro zkrácení lhůty o 30 dnů, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost a lhůta byla zkrácena o 30 dnů. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Dalším bodem našeho programu je bod číslo Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec.
Lhůta pro transpozici této směrnice uplynula již 14. února letošního roku. Vládou schválený návrh zákona se omezuje pouze na transpozici směrnice s tím, že další potřebné změny v právní úpravě nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, které jsou komplexní a systémové povahy, budou řešeny až v rámci připravované nové právní úpravy zpětného odběru výrobků s ukončenou životností.
Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele nebo pana zpravodaje. Pan zpravodaj.